Dovolím si navrhnout, abychom jej projednali dnes po již pevně zařazených bodech.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my bychom dnes v rámci bloku třetích čtení měli projednávat také bod 258, tisk 742, poslanecký návrh na novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. To je ten zákaz kožešinových farem.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. A ti dlužníci - ono to funguje tak, že oni už dnes čtou ty novinové titulky a už tam se dozvídají: bude nějaká změna.
S faktickou poznámkou, nebo řádně pan poslanec Fiedler prosím?
Souhlasím s tím, co říkal předřečník o feldkurátu Katzovi, že to se nám to hoduje, když nám půjčují. Proto oni tak lehkomyslně půjčují, protože říkají, aspoň něco z těch dlužníků vytřískáme. Zopakuji to, že řešíme bod C a vynechali jsme body A a kolega Hovorka říkal, že možná i body A, které umožňují to, aby se takto bezhlavě půjčovalo. To, co nyní řešíme, nechápu proč nyní je na pořadu schůze, to, co už tady leží od Senátu od roku 2015, jste několikrát zamítli ten krok předcházející trošku se zabývat exekucemi. (?) Bohužel nemám, co bych k tomu víc dodal.
Pan předseda Michal Kučera.
Vzhledem k tomu, že jak tady sleduji pana ministra Pelikána, tak on evidentně nemíní vystoupit v obecné rozpravě. Nevím, jestli ten důvod je ten, že ty odpovědi nezná, nebo není připraven.
Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je Ptám se, zda navrhovatel či pan zpravodaj má zájem o vystoupení. Nemají. Ale není přítomna, takže nemá zájem o vystoupení. Ptám se, kdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Pan ministr. Prosím, pane ministře. Hlasování o tom.
Nevím, jestli mám znovu připomínat ty připomínky, které tady byly. Já jenom za klub TOP 09 chci shrnout, že my tento zákon v žádném případě nepodpoříme. Pokládáme ho za morální hazard, který podporuje neplacení dluhů a neplnění smluv, který zásadně poškozuje věřitele a jejich ústavní právo na ochranu vlastnictví věřitelů. Tento zákon podle našeho názoru podporuje neodpovědné a odpovědným bere možnost, aby byly uspokojeny jejich nároky.
Děkuji panu poslanci. Nicméně pana ministra zdvořile upozorňuji, že on nemůže navrhnout, protože není poslancem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tak já zastoupím pana ministra a navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.
Mlčí a usmívá se. Buď nezná odpovědi, což je trošku smutné na to, jak vykládá, jaká je to pro něho priorita, nebo se bojí té debaty a ví, že jeho argumenty jsou chabé. Samozřejmě to udělat můžete. Ale pak platí buď první, nebo druhé.
Děkuji panu předsedovi. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy... Aha, pan poslanec Hovorka.
Děkuji za slovo. Podle tohoto návrhu například bude dlužník oddlužen, jestliže za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů nebo za pět let alespoň 30 % pohledávek nebo bude po sedm let o splácení pohledávek usilovat. Ale usilování o splacení pohledávek je velmi neurčitý právní pojem, který bude moct být v praxi dle mého názoru snadno zneužíván, a může to vést na straně věřitelů k tomu, že se nedostanou ke svým penězům vůbec. Předpokládám tedy, že ministerstvo, případně pan ministr, má připraveno pro druhé čtení nějaké zpřesnění tady toho ustanovení, tohoto pojmu, a nějaké zpřesnění. Důvodová zpráva mimo jiné uvádí, že účelem novely má být řešení problému dluhových pastí a zároveň umožní návrat některých dlužníků do legální ekonomické činnosti.
Klasická kinetická obrana státu proti vnějšímu napadení je tradičně v gesci Ministerstva obrany. Činnosti spojené s výkonem kybernetické obrany jsou velmi specifické. Některé schopnosti vedoucí k odvrácení kybernetických útoků navíc pro svůj citlivý a nutně i důsledně utajovaný charakter vykazují formu zpravodajské činnosti. Jde například o zabezpečení informací o kybernetických hrozbách, útočnících a nástrojích potřebných k vedení jak útoku, tak i samozřejmě obrany. Funkce státu by tak nebyla naplňována. V současnosti víme, jak se bránit proti konvenčním zbraním. Máme prostředky a nástroje, jak útočníky odstrašit. Ale na rozsáhlé hybridní kybernetické úkoly zatím nejsme připraveni. Pokud by legislativní proces novelizace zákonů ke kybernetické obraně nebyl realizován a zákony s tím související nebyly přijaty ještě v tomto volebním období - zdůrazňuji, ještě v tomto volebním období -, nebude možné v přípravě jakéhokoli masivního útoku na kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy zabezpečit kybernetickou obranu a bezpečnost České republiky. V konečném stadiu by tedy mohlo dojít ke zhroucení veškerých služeb a funkcí státu jako takového. Nakonec i zásadním aspektem by bylo i snížení (?) nedůvěry v České republice ze strany spojenců.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Chalupa.
Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, dovolím si jenom krátký exkurz do jakési teorie. Pojem zranitelnost je míra nedokonalosti zajištění ideálního stavu, což by byla nezranitelnost. Tou chráněnou hodnotou je tento náš stát. A nejenom to. Nepřítel by měl mít i pojem o tom, že se tímto způsobem nejen chceme bránit, ale že jsme k této aktivní obraně i vybaveni technologicky, personálně i znalostně a legislativně. Rozhodně odmítám sedět se založenýma rukama a čekat, co se stane, a pak bědovat nad tím, co nám to ten nepřítel způsobil. Dovoluji si poznamenat, že význam a dopad v podstatě vojenských operací cestou kybernetických prostředků je dnes minimálně v poměru 1:1 při porovnání s fyzickými schopnostmi vést ozbrojený boj. To není ale problém jenom České republiky, českých ozbrojených sil. Je to náš budoucí problém. A jak se s ním dokážeme vyrovnat, určí i naše existenční přežití v budoucím světě, v naší složitější budoucnosti. Nic jiného totiž k dispozici nemáme. Zároveň tento krok chápu jako první krok při budování nového druhu našich ozbrojených sil, sil kybernetické obrany. A apeluji na vás, kolegové, abyste se na to podívali opravdu z toho věcného pohledu a tento zákon při třetím čtení schválili.
Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Martin Sedlář. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré pravé poledne. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický, kterému tímto předávám slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jedná se o návrh, který má určit Vojenské zpravodajství odpovědným za obranu České republiky před kybernetickými útoky. Také děkuji, pane předsedající. Třetím pilířem doplňujícím kompletní oblast problematiky ochrany kyberprostoru pak bude kybernetická obrana, která bude mít za cíl obranu státu proti pokročilým, závažným a nepřátelským kybernetickým útokům a natolik závažným napadením, která již nebude možné zvládat běžnými prostředky kybernetické bezpečnosti. Kybernetická obrana rovněž může mít i ofenzivní charakter. Smyslem jejího použití však je oproti kybernetické bezpečnosti aktivní působení v kyberprostoru proti útočícím osobám. Tím dojde k naplnění dalšího bodu Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti na roky 2015 až 2020, který vláda již téměř před dvěma roky schválila a podle něhož má Ministerstvo obrany v rámci Vojenského zpravodajství vytvořit pracoviště zajišťující kybernetickou obranu České republiky. V souladu s tímto plánem již byly vyčleněny rozpočtové prostředky a byly započaty kroky na jeho budování. Bez právního rámce však tento prvek nemůže plnohodnotně fungovat. Materiál byl velmi podrobně prodiskutován v rámci odborné veřejnosti, ať již formou informačních článků v jednotlivých médiích, účastí na odborných konferencích, diskusních panelech, či v rámci jednotlivých jednání se zainteresovanými institucemi, a vysvětlovány veškeré důvody jeho znění tak, aby nemohlo docházet k pochybnostem, či nařčení dokonce Vojenského zpravodajství z případného zneužití. K pozměňovacím návrhům výboru pro obranu považuji za důležité uvést, že se jedná o návrhy, které vyplynuly z jednání s ICT Unií a vycházejí jejím požadavkům vstříc. Pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost pak vyhovují i požadavkům pana premiéra, které vznikly po schůzce s představiteli všech parlamentních stran, žádajících o upřesnění využití technických prostředků kybernetické obrany. Lze tedy konstatovat, že připomínky k předkládanému materiálu byly velmi důkladně vypořádány a navrženými pozměňovacími návrhy upraveny tak, aby nedocházelo k různým pochybnostem. Osobně pozměňovací návrhy obou výborů podporuji, jelikož přispívají ke kvalitě materiálu, a doporučuji je tedy ke schválení. Na závěr musím opakovaně zdůraznit zásadní význam tohoto návrhu pro obranu a bezpečnost České republiky. A o to nám jde především. Jde nám o to začít tuto schopnost efektivně vytvářet. Ve světle nedávných útoků na elektronickou poštu MZV u nás i ve světě kybernetičtí zločinci přímo útočí na podstatu a integritu státu. Není proto možné dále váhat ani otálet. Kybernetický prostor se stále častěji stává místem, kde probíhají nepřátelsky motivované aktivity. Bezprecedentní rozsah posledního útoku dokazuje, že i působení pravděpodobně nestátních aktérů v kybernetickém prostoru může mít strategické dopady, a stát musí na tento fakt reagovat. Vzhledem ke stále častějším kybernetickým útokům je nezbytné začít velmi rychle budovat kapacity, které budou určeny k předcházení a odvracení těchto typů útoků. A bez přehánění se dá říci, že včera bylo pozdě. Tento zákon si osobně dovolím řadit k nejdůležitějším, které ještě v tomto období je třeba přijmout.
Klíčová otázka je, kdo bude spravovat ta data, jak dlouho, jak se budou likvidovat, pod čí kontrolou ta data budou. Odpovědi jsme nedostali. Ale pak to nemá žádný význam. A já si za nás říkám, je to jasné, je to logické a stát musí ta data shromažďovat. Rozumíme si? I kdyby - slyším ten argument a slyšel jsem ho - nestačili bychom to efektivně využít. Pak si myslím, že jsou v tom i poměrně vágní pojmy. Například jak plánuje Vojenské zpravodajství garantovat zajištění ochrany osobních údajů, citlivých údajů a soukromí zákazníků? Myslím si, že by to mělo být upraveno precizněji, podrobněji, protože pak se vyvarujeme případných konfliktů a střetů zájmů. K tomuto požadavku směřuje můj pozměňovací návrh, který jsem podal v písemné podobě. Sněmovní dokument má číslo 6459, pak se k němu formálně přihlásím v podrobné rozpravě. V zásadě se ale týká tohoto problému, o kterém jsem před chvílí mluvil. Konstrukce a kapacity těchto sítí nejsou budovány pro účely aktivní obrany státu a jejich využití pro tento účel může vést k přetížení či jiným nepředvídaným stavům sítě. A z toho taky musíme vycházet. A říkám, jsem přesvědčen, že jsou podhodnocená. Ty pasivní prvky totiž, pouze ty pasivní prvky, odpovídají dosavadní praxi u policejních odposlechů.
I v tomto případě se táži, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane ministře? Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Ještě jednou přečtu, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh nevidím, dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Nevidím, v tom případě se budeme zabývat lhůtou na zkrácení projednávání. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. Přečtu omluvy. Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře Zaorálku, já vám děkuji a nyní bude pokračovat pan ministr životního prostředí.
Prošlo to oběma výbory a jenom připomínám, že ratifikaci schválil 8. března letošního roku i Senát.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
Já vám děkuji a nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Pavla Holíka, aby se ujal slova. Pan poslanec Pavel Holík je omluven, proto požádám nějakého zástupce z výboru pro zdravotnictví, aby přednesl návrh usnesení. V tom případě prosím, pan předseda Vyzula, přečtěte usnesení výboru.
Děkuji, pane předsedající. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní otevírám rozpravu. Pan poslanec Svoboda a poté pan poslanec Zahradník.
Týká se to problematiky stomatologie a problematiky výplně zubů. Problém amalgámu spočívá v tom, že obsahuje rtuť a její likvidace a zpracovávání přináší celou řadu problémů.
Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nám jako první přihlásil pan poslanec Jiří Štětina. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
A poté se stalo co?
Já vám děkuji.
Vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ke zničení lidské společnosti stačí prostředky mnohem méně drastické, než jsou atomové, termonukleární zbraně. Současným celosvětovým trendem je obrovský a dynamický nárůst ve využívání sofistikovaných komunikačních a informačních technologií. Tato situace vede ke značnému urychlení komunikace mezi lidmi, velkému rozmachu dostupných služeb, rozvoji průmyslu a informačních společností. Rapidně však narůstá celosvětová závislost na těchto informačních technologiích. S rostoucí závislostí na těchto technologiích pak výrazně roste i riziko jejich zneužití. Sofistikovaně vedený útok na informační technologie společností může vést k potenciálně značným škodám, přičemž kybernetické útoky jsou stále častější a komplexnější. Každý den je identifikováno mnoho milionů nepopsaných útoků neznámého typu. Summit NATO ve Varšavě přijal kybernetický prostor jako další operační doménu.
Je od ledna do prosince.
Já vám také děkuji.
Jeden ten aspekt tady zmínil pan kolega Svoboda, který se týká zdravotnické problematiky. Je možné, že to bude mít i dopad do problematiky energetické.
Nikdo další do rozpravy není přihlášen. Abychom se vyhnuli tomu, že pak se bude různě otevírat rozprava zase znovu. To znamená, dám o něm hlasovat jako o první variantě. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tuto chvíli. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji žádost na vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil zahraniční výbor. Táži se, zda je nutné opakovat celý text toho znění. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji jak panu vicepremiérovi, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.
A je přece evidentní, že kdyby se nám tohle nepodařilo a kdyby ta dohoda neexistovala, tak jsme v úplně jiné situaci. To prostě věcně pravda není. Tuhle dohodu Turecko drží! Protože víte, co to pro ně znamená za lavinu, která by mohla velice rychle začít růst. Bylo by to úplně jinak, kdybychom tyto dohody nebyli schopni držet a uzavřít. Takže jak víte, dneska odjíždím na summit NATO, kde se poprvé evropští představitelé setkají s Donaldem Trumpem.
Každopádně moje názory na islám jsou docela známé. Islám je prostě jeden. Ale jsou muslimové, kteří si islám zredukují, a tím pádem jsou v souladu s našimi hodnotami a můžou tady s námi koexistovat. Tím nemluvím o terorismu, tím nemluvím o islamismu. Mluvím o islámu jako takovém. To je tady trestné, zakázané, není to přípustné. V islámu je to možné. To, že celá řada islámských společností toto neuplatňuje, je pravda. Ale neznamená to, že by to islám zakazoval. Takže to je jedna taková záležitost. Druhá je například postavení žen ve společnosti. Ano, jsou země, které jsou islámské, kde je islám dominantní náboženství, a ženy jsou tam třeba premiérkami, ministryněmi. Ale to je prostě proto, že ta společnost si právě toto pravidlo zredukovala a neuplatňuje ho. Takže to je můj názor na islám jako takový. To my neovlivníme. Pravdou ale je, že tato oblast je velmi nestabilní, a ta nestabilita se přelévá i do okolních regionů, včetně Evropy. Takže ono to není o tom, jak se ta republika jmenuje, jaké tam vyznávají převážně náboženství. Je to prostě primárně o nás. My jsme dlouhodobě tvrdili - a to i když byl v Turecku klid, všichni tam jezdili na dovolenou a všichni tvrdili, jak je Turecko stabilní země. A druhá věc je zase ta kultura.